A omlouvá se pan poslanec Stanislav Juránek ze zdravotních důvodů až do konce tohoto týdne. Faktická poznámka - pan předseda Kováčik.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Nic není úplně černé ani úplně bílé. A naše rozhodnutí a naše vystupování při použití svobody slova, připomenu, je vázáno také tím, že chceme, aby se měřilo všem stejně. A my Stát Izrael respektujeme jako stát, který je členem Organizace spojených národů, je spojencem České republiky.
Děkuji panu ministrovi Zaorálkovi.
Já bych chtěl za nezařazené poslance z hnutí
Mně to připomíná ten příběh, že jsme to mysleli dobře, ale zase to dopadne jako obvykle. Vypadalo to tak jednoznačně a snadně. Chápu, že diplomacie ústy ministra zahraničí musí být opatrná. Chápu kolegy, že třeba říkají, protože nesledují situaci, takže se v tom příliš třeba nemusejí orientovat, tomu taky rozumím. Nicméně dopadlo to, jak to dopadlo.
Děkuji panu zpravodaji kolegovi Janulíkovi. Mám tady přihlášku pana poslance Veselého a dvě faktické poznámky, Leo Luzara a Pavla Bělobrádka. A řádnou přihlášku, pane navrhovateli, dobře. Tak nyní faktická poznámka Leo Luzara.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Protože směšovat Radu bezpečnosti OSN s organizací UNESCO, to je opravdu možná nepochopení základního smyslu těchto organizací. A jestliže se máme řídit mezinárodním právem, a já jsem rád, že od konce války toto mezinárodní právo platí, tak bychom to měli ctít. A jsme svědky v poslední době opravdu porušování mezinárodního práva. Zdůrazňuji, na všech stranách. Nejsem a nedělám si iluze, že by se nesnažily ohýbat to mezinárodní právo různé strany. Ale vůči tomu Izraeli ty rezoluce jsou. A je otázka, jestli je budeme ignorovat a říkat: oni tehdy rozhodli špatně, to je špatné a my to budeme porušovat, nebo ne. Co se mě ale vnitřně trošku dotklo, je ten pojem holocaust. Jako by jeden život položený za druhé byl méně hodnotný než druhý život. A tady chci připomenout, jelikož jsme v dnešní době svědky toho, co se děje kolem Ruska, maršála Koněva a dalších, že tady položili životy za náš život, Slovanů, miliony Rusů. Antisemitismus proti Izraeli, tak to je špatné. A já vidím antirusismus proti Rusku, je to taky špatné. A z tohoto pohledu si myslím, že nemáte pravdu.
Pane poslanče, skončil čas pro vaši faktickou poznámku. Nyní faktická poznámka pana poslance Bělobrádka, poté kolegyně Černochové, Volného a Válka. Tak kolegové řádně přihlášení Veselý a Bartošek ještě počkají na faktické poznámky.
Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já nevím, že by Gruzie nebo Ukrajina usilovaly o zničení státu Ruská federace. Nevím, že by ji napadly. To je první věc. Takže se chci tímto omluvit.
Omlouvám se, že vás zdržuji, ale když pan kolega poslanec Luzar neumí pracovat s informacemi, tak mu to holt musím přečíst. UNESCO. Historie a organizační struktura UNESCO. Roku 1972 byla na generální konferenci UNESCO ve Stockholmu jednomyslně schválena Mezinárodní úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, ze které pro smluvní státy vyplývá povinnost zajistit označení a zabezpečit ochranu kulturních a přírodních památek. Děkuji, pane místopředsedo. Argumenty předkladatelů vzbuzují jen málo důvěry," stojí dále v tiskové zprávě. "Důležitým argumentem předkladatelů je údajná výše škod páchaných volně žijící zvěří na lesních porostech, která má dosahovat 7 miliard korun ročně. Nevím však, z čeho tento odhad vychází. S tím kontrastují předpokládané náklady. Zpracovatel posudku bude muset vyhodnotit úživnost honitby a chování zvěře. Jen projít a vyhodnotit takovou plochu zabere hned několik dní. Podle odhadu expertů budou náklady na každý posudek honitby činit přibližně 50 tisíc korun. Tyto náklady přitom ponese stát. Opět citace pana Janoty: 'Bohužel si motivaci tohoto přílepku nedovedu vysvětlit jinak než potřebou vyloučit k němu veřejnou diskuzi. Návrh, který formou nenápadného přílepku do třetího čtení významně mění dosavadní pojetí myslivosti a omezuje vlastnická práva stylem o nás bez nás, však Českomoravská myslivecká jednota musí jednoznačně odmítnout,' pokračuje Janota. Českomoravská myslivecká jednota si je vědoma, že stavy zvěře jsou lokálně zvýšené a způsob sčítání zvěře není ideální. Existují však i jiné možnosti řešení nápravy následků kůrovcové kalamity, bez nutnosti omezování práv a navyšování byrokracie ze strany státu," stojí v tiskové zprávě. Další citace, a už jdeme do finále: "'Rádi budeme o možnostech příspěvku myslivosti k obnově lesů diskutovat. Na mnoha místech myslivci přikládají ruku k dílu, na obnově lesa se sami podílejí. Jakákoliv změna zákona však musí projít standardní veřejnou a odbornou diskuzí v připomínkových řízeních. S omezováním práv nejen myslivců touto ukvapenou a nestandardní cestou nemůžeme souhlasit,'" uzavírá Jiří Janota. Vyvlastnění a přenesení rozhodování na stát nemůže bez širší společenské diskuze být řešením problémů českých lesů." Konec citace z tiskové zprávy Českomoravské myslivecké jednoty. Já bych k tomu jenom doplnila, že jestli se nemýlím, pane ministře, tak v připomínkovém řízení myslivecký zákon je, takže možná by bylo fajn, kdybychom se tady dozvěděli od pana ministra, kdy předpokládá, kdy bude předložen myslivecký zákon, protože řada z nás je skutečně na pochybách, jak se má dnes zachovat a jak má hlasovat. Chceme za ně bojovat, ale ne pod nátlakem v podobě přílepku.
Děkuji paní poslankyni Janě Černochové. Vyvolala pět faktických poznámek. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji za slovo. Já jsem omluven, takže už se nebudu moci dále účastnit, tak jenom bleskově. Druhá věc. Plán mysliveckého hospodaření jistě není dokonalý. To je všechno pravda. Tohle, co je nabízeno, není saský model. A chtěl bych zdůraznit praktický dopad. Další věc, která je. Manželka je nadšená, protože zahnívající ucho dáme do ledničky mezi jídlo, nebo do mrazáku, nebo to necháme venku, aby to ještě hnilo, nevím, jak to bude vypadat. Přinesou to na ten úřad. Udělají si čárku, dají to do kafilerního boxu. To znamená, já jsem určitě pro to, ať se redukuje zvěř. Jsem pro to, ať se zavede nějaká adaptace, nebo nějaká verze saského modelu. Určitě musíme redukovat zvěř, tak jak se plánuje, myslivectví není dokonalé, početní stav zvěře je, ale jde o ty vlastníky. Za prvé by neměli být vyloučeni z toho, aby do toho mohli mluvit, protože to jsou vlastníci. A za druhé, já jsem velmi zvědav, jak to bude vypadat, když právě myslivci řeknou, že se na to můžou vykašlat, a ti uživatelé odejdou, a jak to bude ten držitel dělat?
Pokračujeme faktickou poznámkou paní posĺankyní Markéty Pekarové, připraví se kolega Vojtěch Pikal.
Prostřednictvím předsedajícího paní kolegyně Černochová, nemáte pravdu, že je to nějaký teď najednou se objevený pozměňovací návrh, který se objevil až teď před třetím čtením. Já jsem členkou výboru pro životní prostředí. Kolegové jsou členové výboru pro zemědělství. A my jsme předkládali tyto věci v řádném termínu na těchto výborech, to znamená, že to bylo už před prázdninami. Takže rozhodně čas na seznámení se s jeho obsahem tady byl dlouhý a prodiskutování na výborech taktéž proběhlo.
Omlouvám se, paní poslankyně. Přestává být slyšet, co paní poslankyně říká. Děkuji. Paní poslankyně Balcarová je na řadě. Po ní paní poslankyně Krutáková.
Děkuji, vážený pane předsedající, za slovo. A chtěla bych říct, že důvodem je hlavně to, že už není na co čekat. V tuto chvíli je potřeba přijmout silný zákon, který bude řešit problémy českých lesů, současnost i budoucnost.
Do rozpravy je přihlášen pan poslanec Pávek, ale není přítomen. Hlásí se prosím ještě někdo do rozpravy? Není. Nejsme v úplně jednoduché situaci, protože ve 13 hodin podle dohody skončíme dopolední jednání Poslanecké sněmovny. Takže i na základě konzultace se zpravodajem to provedeme nyní tak, že přeruším projednávání tohoto bodu, ukončím dopolední jednání Poslanecké sněmovny. Máme pevně zařazený bod.
Kolega Holomčík ještě posečká, protože se přihlásila s faktickou poznámkou paní poslankyně Markéta Pekarová.
Každopádně nejste tady první rok, takže moc dobře víte, jak funguje předkládání pozměňovacích návrhů. Tak tady prosím nepřekrucujme, že to bylo až někdy v průběhu letních prázdnin. My jsme, ještě jednou opakuji, to, že tento záměr máme a že to předložíme včetně tady této změny, avizovali už v květnu tohoto roku, takže to byla veřejně známá informace. Není to tak. Je to prostě standardní postup, který jsme zvolili. A tady v tomto případě máme na to stejné právo jako každý z 200 poslanců, takže jsme tak učinili.
Faktickou poznámkou bude reagovat paní poslankyně Černochová. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Já můžu potvrdit naše velmi korektní vztahy s paní kolegyní, ale omlouvám se, jenom potřebuji skutečně si tady asi dovysvětlit tu věc, kdy to bylo vložené do systému. Ne všechno.
Děkuji.
Tak já ještě připomenu pro ty, kteří to nevědí třeba, kteří sledují tento přenos. Jednání výborů jsou veřejná. Takže já jenom chci tady deklarovat, že skutečně neděláme nic, co by bylo nějak pokoutní, nestandardní a o čem by se veřejnost dozvídala až v průběhu letních prázdnin. Prostě to tak není. Ale nechci tuto debatu extendovat, protože je opravdu o technikálii a máme se bavit o tom zákoně a máme se bavit o těch jeho věcných věcech.
Paní poslankyně Černochová s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Já ještě musím zareagovat na paní poslankyni Pekarovou Adamovou. Ten den se konalo druhé čtení. Měli číhat na to, až vy to vložíte do systému? Nemohl na tom nic změnit, protože vy jste to udělala ve stejný den. Kdybyste to tam dala předem, pak bych vám dala za pravdu.
Pan poslanec Jurečka, po něm pan poslanec Koten a poté pan poslanec Kott, všechno faktické poznámky.
Jenom připomenu, že na zemědělském výboru jsme o tom návrhu diskutovali dokonce i před prázdninami. Takový vzácný okamžik bohužel nikdy nenastane.
Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedající. Já si tedy úplně nemyslím sám za sebe ani Českomoravská myslivecká jednota, že je cesta pro zachránění našich lesů právě v tom, že vystřílíme veškerou zvěř v těch lesích. Naopak si myslím, že možná sto, možná více let tady funguje takové opatření, kterému se říká oplocenka.
Já to tedy využiji a vystoupím konečně v řádné rozpravě. A chtěl bych zareagovat na jednu věc. Jestliže se tady objeví nějaký dopis, který píše, že je něco přílepek, beru. Já si nemyslím, že to je nevědomá nepravda. Co se týče toho, že to nebylo s nikým projednáno, že jsme to někde pokoutně ušili, někde v nějakém sídle ekoteroristické organizace, abychom rozvrátili tuto zemi. Tak tady zaznělo, jak ten návrh byl podáván. Ale prosím vás, ono to jde ještě dále do historie, že ten návrh věcně a v některých částech i textově vychází z některých ustanovení mysliveckého zákona, tak jak byl předložený v minulém období. Ten zákon, prosím pěkně, byl v meziresortním připomínkovém řízení jeden rok. A hádejte, kdo byl jeden z účastníků toho meziresortního připomínkového řízení? A když budu chtít ještě dále do historie a vzpomenu na národní lesnický plán a na další dokumenty, které nějakým způsobem platí od roku 2008 a byly přijímané potom později, tak ten princip, který my ve svém pozměňovacím návrhu uplatňujeme, prostě vychází z těchto - v jednom případě jedenáct let starého, ale z celé řady strategických dokumentů. Tak jak dlouho chceme odborně diskutovat? Sakra už. Mně to ujelo, ale jsem opravdu rozčilený. Tady si jenom dovolím přečíst krátký odstaveček. Výše uvedené finanční vyčíslení škod zvěří je sice správně uvedeno, ale je poplatné stávající, dnes již nevyhovující metodice, která nezohledňuje celou řadu faktorů. Vyčíslování škod je neefektivní a nedostatečně zohledňující všechny vzniklé škody. Nebudu vůbec zmiňovat minulost, ale k té budoucnosti. A to je všechno. Děkuji za pozornost.
Dále v rozpravě vystoupí paní poslankyně Fialová.
Vy se rozhodnete stejně jako já, který z těch návrhů podpoříte. Není to vůbec o tom, že bych tady někomu já chtěla vnucovat svůj názor, ale myslím si, že je férové, aby tento názor tady také zazněl. Dovolte mi tedy přečíst tiskovou zprávu Českomoravské myslivecké jednoty, která je největší mysliveckou organizací v České republice, která sdružuje 58 000 držitelů loveckých lístků. Nesdružuje tedy mě, jak už jsem tady řekla, takže nejsem ve střetu zájmů. Tisková zpráva. "Úředníci mají od stolu rozhodovat o množství zvěře v lesích, myslivci se bouří" - název. Povinnost plánovat hospodaření se zvěří totiž přenáší z uživatelů honiteb na stát. Dále v tiskové zprávě stojí: "Jedná se o nejvýznamnější změnu pojetí myslivosti v Česku za posledních téměř 20 let. Změnu uspěchanou, nepromyšlenou, neprodiskutovanou, protlačenou formou přílepku pouhý týden před posledním třetím čtením jiného zákona." "Čeští myslivci si jsou vědomi lokálně zvýšených stavů zvěře, které neprospívají obnově kůrovcem postižených lesů, i slabin stávajícího systému sčítání zvěře. Tyto problémy však nelze řešit přílepkem bez jakékoli veřejné či odborné diskuse. Státní úředníci by podle návrhu měli připravovat tzv. plány mysliveckého hospodaření, které určují mimo jiné, kolik a jaké zvěře se smí v každé honitbě vyskytovat, a tudíž také, kolik se jí smí a musí ulovit. Myslivci za možnost péče o zvěř a následně možnost využití zvěřiny vlastníkům pozemků obvykle platí nezanedbatelné nájemné ve výši stovek tisíc korun za honitbu ročně i kompenzaci případných zvěří způsobených škod. "Stát chce rozhodovat a myslivci mají platit." - Další pasáž tiskové zprávy Českomoravské myslivecké jednoty. 'Pokud pozměňovací návrh vstoupí v platnost, budou si uživatelé kupovat příslovečného zajíce v pytli. Budou vlastníkům pozemků platit za výkon práva myslivosti. Co ale bude jeho obsahem? Jak přesně bude vypadat? Kolik bude zvěře a kolik se jí bude lovit? To sami neovlivní, to bude rozhodovat stát. Stát by tak chtěl vlastně, aby myslivci platili za jeho rozhodnutí. Vlastníky pozemků od rozhodování odstaví zcela,' vysvětluje princip pozměňovacího návrhu Jiří Janota, předseda Českomoravské myslivecké jednoty, a dodává: 'Pokud stát má nést rozhodovací pravomoc při stanovování plánů hospodaření se zvěří, musí také nést odpovědnost za případné neúspěchy. Pokud myslivci plán dodrží, neměli by nadále vlastníkům lesa a zemědělcům nahrazovat škody způsobené zvěří. Podobně nedomyšlená je i nemožnost odvolání proti stanovému plánu péče o zvěř. Ten bude státní správa připravovat na základě vlastního posudku, který však půjde revidovat nejdříve po třech letech platnosti, a to na náklady uživatele honitby. S tím souvisí i dopad na už teď křehkou ekonomiku uživatelů honiteb, mysliveckých spolků, kdy se může snadno stát, že po ztrátě vlivu na plánování vlastního hospodaření náklady převýší výnosy, spolky se dostanou do ztráty a svou společensky přínosnou roli pro zvěř, přírodu a krajinu přestanou vykonávat zcela. Omezení práv vlastníků pozemků i nová administrativa. "Předkladatelé návrhu údajně vycházejí ze saského modelu mysliveckého hospodaření. Ten nejen překrucují, ale rovněž se snaží do českého prostředí zkopírovat něco, co zkopírovat nelze. V Sasku totiž vlastníci honitby nepronajímají, ale sami rozhodují o tom, jak se na nich bude hospodařit se zvěří. V České republice do hry vstupují nájemci - uživatelé honiteb - a rozhodování o hospodaření se zvěří se předkladatelé návrhu snaží vlastníkům i nájemcům vyvlastnit ve prospěch státu.
V návrhu je stanoveno, že nejprve předloží uživatel, tedy myslivci, podklady k vypracování plánů k odsouhlasení držiteli, tedy vlastníky, a následně bude státní správou s přihlédnutím k nezávisle zpracovanému posudku s hodnocením stavu ekosystému rozhodnuto o výši plánu lovu. Jsou tam samozřejmě opravné mechanismy v případě, že s tím někdo nebude souhlasit.
Děkuji za slovo. Stejně tak že neprobíhá debata veřejná. Toto je veřejná debata. Já zdravím veřejnost. S tím prostě nemůžu souhlasit.
Já jsem samozřejmě taky četl ten text a teď jsem to ještě slyšel z druhé dobré krásným přednesem. Každý hájí svoje zájmy. Je to logické. Prostě myslivci nevidí les, nevidí houby, nevidí nic, vidí tu zvěř, kterou chtějí střílet tak, jak jim to vyhovuje. A připouštějí, že té zvěře je hodně. Připouštějí, že ta zvěř likviduje mladé stromky. Připouštějí, že dělá škody.